To považuji za správné. Alkohol se tady taky zmiňoval. A bylo by dobře, kdyby případně některé z pozměňovacích návrhů toto napravily, protože si nemyslím, že by se v kinech nebo z návštěvníků kin stávali alkoholici a podobně. A to považuju za chybu. Vím, že to je pod čarou.
V tom případě zkonstatuji s panem zpravodajem, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a jediné, co nám zbývá, je hlasovat o návrhu zákona jako celku. Ještě načtu omluvu paní poslankyně Lorencové mezi 11.30 až 14.00 z pracovních důvodů. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. V tom případě rozpravu otevírám. Připraví se pan poslanec Tejc.
Já bych krátce tlumočil postoj poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové před závěrečným hlasováním. On o tom hovořil už náš předseda před chvílí. Tam, kde není třeba frekvence občanů a kde by to bylo velmi problémové. A nyní jsou tady návrhy, které to právo mají v některých ohledech omezovat. Také vás chci požádat, abyste podpořili můj pozměňovací návrh pod písmenem C, podle kterého by na vyhrazených místech a ve vyhrazené dny u vyjmenovaných státních svátků bylo možno konat shromáždění pouze za účelem připomenutí těchto státních svátků.
Děkuji, pane poslanče, a dalším přihlášeným je pan poslanec Jeroným Tejc.
Myslím, že to by byl právě návrat před rok 1990, kdy byl schválen zákon o shromažďování, a byla by to cesta špatným směrem.
Prosím, abyste uvolnil místo panu předsedovi Kalouskovi.
Dámy a pánové, prosím přijměte moji omluvu, nedokážu si to vysvětlit. Zcela jistě jsem mačkal "ano" jako v prvním případě, přesto mám na sjetině křížek. Nezbývá mi než zpochybnit hlasování a poprosit o pochopení.
Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Než nechám hlasovat o dalším návrhu, zeptám se, zda je zájem o kontrolu hlasování. Není tomu tak.
Stanovisko garančního výboru je - nedoporučuje.
Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.
Jedná se o zavedení povinných psychotestů. Stanovisko garančního výboru je - nedoporučuje.
Tento návrh nebyl přijat.
Stanovisko garančního výboru je - doporučuje.
Tento návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu?
Vypořádali jsme se tedy se všemi pozměňovacími návrhy a nyní už zbývá pouze hlasování o zákonu jako celku.
Ano, ale ještě je zde žádost o slovo s přednostním právem.
Děkuji, vážený pane předsedající. Já bych chtěl požádat o pauzu pro poradu klubu KDU-ČSL v délce deseti minut. Děkuji.
Právě jste přesně viděli, jak se to dá otočit. Rozumím tomu, proč někteří demokraté na to tak koukají. Zákon mění plno jiných věcí, ale ten vstup pro vás je nebezpečný. Pro mě není nebezpečný. Vznikl na základě toho, že nebudu zajišťovat důkazy jako policista, nejdu tam za nějakým sousedem nebo za kamarádem, kdo mi otevře. Jdu tam za člověkem, od kterého chci vydat zbraň. Že to neumí, je věc nadřízeného, ale musí umět základní věci. Nebude zajišťovat důkazy. Osloví člověka, výzva tam je, potom v případě nebezpečí vstupuje a udělá přesně to, co prosím má. Nikdo nevymyslel nic lepšího než ministerstvo. Takže moji podporu to má, praktickou podporu.
Bude hledat jenom trezory a nepůjde vám do skříní? To není, že by tady byla povinnost, že to vždycky musí být výzva z očí do očí. Když je takový zkušený polda, ať nám to přijde na mikrofon říct, čemu by to pomohlo.
Nechci zdržovat naše koaliční zákony, ale musím paní starostce, která velí městské policii na Praze 2, předpokládám. Ale ona tam nejde zatýkat, někoho sebrat za každou cenu. Ona jde pro bezpečnost zajistit ty zbraně. Proto ten policista musí být vyškolen. Až půjde zásahová jednotka zatýkat člověka, tak to taky vypadá prosím jinak. Takže to je důvod. Nemám ve zvyku otáčet ve větší prospěch.
Děkuji panu poslanci.
Za prvé, nebylo to Hradiště, byl to Brod. Prosím, abyste tady nelhal a nemystikoval moje kolegy a kolegyně, stejně jako to činíte ve vašem výkladu zákona. A já jsem vám to tady říkala na začátku. Tady byly dva zákroky, ukázkové zákroky policie, jak policie má fungovat. Já za to těm policistům děkuji. Zabavili zbraně, odvezli chlapa na služebnu, odzbrojili ho, provedli expertizu, zjistili, že to je plynovka. V pořádku - ukázková práce. Včera muž z Brandýsa měl doma zbrojní arzenál, nechyběl samopal a tisícovka nábojů. Ještě tak, že tam ani u toho zákroku nemusí být přítomen držitel té zbraně!
Ten člověk, ten vrah, byl pod velmi vysokým tlakem kvůli psychickému stavu své ženy a obracel se opakovaně na různé orgány.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi za upřesnění.
Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Ivan Gabal.
Jsem dalek toho, abych upíral práva poctivým držitelům zbraní. Je to přesně naopak. Tato vláda bojuje za to, abychom neimplementovali nesmyslné nápady Evropy na to, aby naši držitelé zbraní, kteří dnes se pohybují v mantinelech velmi přísného a dobrého zákona o zbraních, tak abychom ještě zpřísňovali, abychom likvidovali muzejní sbírky a další nesmysly, které občas bohužel evropská legislativa plodí. To znamená, my chceme podporovat poctivé držitele zbraní. My stojíme na jejich straně. Přesně naopak. Z těchto důvodů přicházíme s těmito návrhy. Ty návrhy samozřejmě vznikly po tom, co se stalo v Uherském Brodě a co se stalo v rámci výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Snažíme se touto normou. Já vás poprosím o to, abyste hlasovali o návrzích tak, jak byly předloženy, a podle stanoviska Ministerstva vnitra. Je samozřejmě na vás, jak se rozhodnete. Děkuji za pozornost a děkuji i za tuto debatu.
Děkuji, pane ministře, za závěrečné slovo. Zeptám se ještě zpravodajů, protože máme tři zpravodaje, zda chtějí vystoupit. V tom případě budeme hlasovat.
Legislativně technické úpravy ve třetím čtení nebyly předneseny. Nebyl by to tedy jakýkoliv policista, ale specialista z této služby.
Můžeme tedy přikročit k jednotlivým pozměňovacím návrhům.
Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu označeném jako písm. B. Stanovisko garančního výboru je - nedoporučuje.
Paní poslankyně Zelienková.
Já bych chtěla jenom říct, že jsem hlasovala pro, ale na sjetině mám ne, jak jsem se teď koukala, a chtěla bych zpochybnit hlasování.
Ano. Všechny vás odhlásím. Tento návrh nebyl přijat.
Dále tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm.
Pozměňovací návrh, který máte pod písmenem D, nepodpořil výbor pro bezpečnost, přesto bych si dovolil dát k úvaze některé vážné argumenty a dilemata, aby zde ve Sněmovně zazněly. Pokud ponecháme psychologické vyšetření jako opční, tedy podle rozhodnutí praktického lékaře, ponecháváme na praktických lékařích rostoucí odpovědnost za správnost odhadu duševního stavu a psychického stavu a způsobilosti adepta pro držení zbraně bez podpory v odborném posouzení, a to v podmínkách, kdy probíhají dva silné paralelní trendy. Prvým je růst počtu a podílu psychických onemocnění a poruch a druhým je rychle expandující zájem veřejnosti získat zbraň k vlastní obraně v důsledku znejistění lidí, pokud jde o bezpečnostní situaci přinejmenším v Evropě. Žijeme velmi nervózní, stresující a neurotizující dobu, a to jak z hlediska běžné civilizační a životní zátěže, tak z hlediska expozice Evropy a Evropanů vůči expandujícímu válečnému konfliktu v okolí Evropy i nárůstu útoků a rizika terorismu a radikálního islamismu v některých evropských zemích. To vše je do značné míry multiplikováno celkovou mediální komunikací událostí a rizik, fenomény sociálních médií i expanzí komunikačních technologií, množstvím bezpečnostních informací v reálném čase, ale i množstvím výmyslů, dezinformací a jejich šířením a sdílením. Je mnoho těch, kteří chtějí, aby se občané cítili ohroženi, od Islámského státu až po jeho multiplikátory v Evropě a u nás. Jsem dalek toho, abych omezoval zájem lidí o vlastní bezpečnost a její zajištění například zbraní, ale jde mi také o to, aby se realizace bezpečí jedněch nerealizovala na úkor bezpečí druhých, pokud jde o způsobilost a schopnost držet a používat osobní zbraň.
Já se velmi omlouvám.
A jde mi také o alternativní odpovědi například na rizika terorismu zejména rozvojem bezpečnostní výkonnosti státu, do které dáváme více než 110 mld. korun a kterou nemůže osobní ozbrojení nahradit, od zpravodajských služeb a jejich mezinárodní spolupráce až po kompetenci a výkonnost ozbrojených složek. Asi bychom si všichni přáli, aby také rostla odolnost, připravenost či pružnost české společnosti vůči těmto hrozbám a rizikům ve smyslu anglického slova resilience, abychom věděli, jak se máme v rizikových situacích chovat, byli odolní a méně podléhali strachu nebo panice. Mezi roky 2000 až 2013 vzrostl počet osob v ambulantním psychiatrickém léčení z 340 na více než 640 tisíc. Obdobně růstový trend je patrný u schizofrenních a neurotických poruch a onemocnění. V roce 2014 pobíralo invalidní důchod z důvodu duševní poruchy a poruchy chování 92 tisíc lidí z celkem 431 tisíc invalidních důchodců. Můžeme za těchto okolností říci, že pravděpodobnost kolize psychického onemocnění a snahy získat zbraň nevzrůstá? To asi není pravděpodobné, spíše naopak. Buď tedy včleníme psychologické vyšetření jako kmenovou součást zdravotní prohlídky, nebo uvalíme výhradní odpovědnost na praktické lékaře. Je zde dostatek lékařů, kteří si patrně uvědomují, o jaký typ odpovědi jde, ale nechávám posouzení rizika na nich. Mezinárodní trend požadavků psychologického vyšetření roste. Nehodlám zde nikoho přesvědčovat, ale chci, abychom si byli vědomi odpovědnosti a vývojového trendu, který psychologickou zátěž zvedá. Nejde o omezení privátního držení zbraní, ale o zabezpečení takové situace. A dovolte mi na závěr jednu osobní poznámku. Myslím si, že jsme si vzájemným strašením, leckdy i pěstováním hysterické atmosféry zničili prakticky rok života. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Gabalovi. Nyní jsou tu tři faktické poznámky, zatím. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Pokud jde o bezpečnost a obranu země, tak dneska situace je taková, že naše bezpečnostní a ozbrojené složky, pokud dáme dohromady lidi, kteří jsou skutečně schopni bojovat, tak rozhodně sami o sobě nejsou tuto zemi schopni efektivně bránit. Bezpečnostní a obranné síly jsou toho součástí. To strašení vyplývá z celkové mezinárodní situace, která tady je. Ty jsou vytvořeny a musíme jim nějakým způsobem čelit.
Byl to pilot German Wings, který se rozhodl ukončit svůj život velmi tragickým způsobem, bohužel v tom letadle měl celou řadu dalších pasažérů.
Kolegyně, kolegové, doba na poradu klubu KDU-ČSL uplynula, takže budeme pokračovat.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Ještě než budeme hlasovat, přednostní právo pana předsedy Kalouska.
Děkuji, jen velmi stručně. Jenom si povzdechnu, že je těch zákonů poslední dobou hodně. Vždycky pod nějakým ušlechtilým důvodem, ať už je to bezpečnost, výběr daní nebo cokoli jiného, se vždycky o kousíček okleští individuální lidská svoboda. KDU-ČSL vždycky na to upozorní, zaprotestuje - a pak to podpoří. Protože individuální lidská svoboda je na prvním místě priorit našeho programu a našeho hodnotového žebříčku.
Tak nejprve chci poděkovat osmi vládním poslancům, kteří spolu s opozicí hlasovali proti omezení domovní svobody. Dneska jste vy ostatní omezili domovní svobodu. A oprávněná otázka zní, kterou svobodu nám tato vláda vezme příště.
Může být jakýkoli názor na to, co je svoboda, pro koho má být větší, či menší, či stejná. Děkuji za pozornost.
Já chci poděkovat panu předsedovi Kováčikovi za tu reminiscenci. Patřím k těm, kteří si půl života prožili v zemi, kde vaše strana, prostřednictvím pana předsedajícího, měla vedoucí úlohu, a ten půl života opravdu nestál za nic moc a ta svoboda také nebyla nic moc. Proto jsem docela nervózní spolu se svými kolegy, že se tam pomalu plíživými krůčky zase vracíme.
V žádném případě jsem nechtěl, pane předsedo, vyvolat opakovanou diskusi. Svoboda těch lidí, kteří nešťastnou náhodou zrovna byli na místě, které znamenalo konec jejich života, v restauraci v Uherském Brodě, proti svobodě toho střelce. To mám na mysli. Nemám na mysli reminiscenci do nějaké minulosti! Mám na mysli současnost a budoucnost! Mám na mysli pocit bezpečí řádných, slušných občanů České republiky! Nikoliv nějaké výstřelky nebo něco, co se mně tady někdo snaží vkládat do úst.
Jako starosta obce velmi dobře znám počínání uherskobrodských policistů. Zamezíte tím pouze osobní svobodě.
A kdo ty pochybnosti má, podívejte se na naše hlasování.
Nicméně dnes má vždy přednost ten, který přijde jako první. My si myslíme, že by účastníci demonstrace měli být demaskovaní, jednoduše proto, a měli jsme tu zkušenost už nedávnou, že policie nedokáže identifikovat ty, kteří jsou maskováni, a pokud například porušují zákon, pokud ohrožují životy, zdraví nebo ničí majetek třetích osob, pak to samozřejmě vede k tomu, že policie není schopna tyto osoby trestat. Je to v zásadě neškodná věta, se kterou bychom asi všichni souhlasili. Demonstraci by mohli svolávat i občané jiných států, dokonce ne států Evropské unie. Takže nově se zavádí povinnost doložení písemného souhlasu před konáním této demonstrace. Pokud tady byla debata o tom, kdy může policie či úřad shromáždění přesunout na jiné místo, je to určitě věc, která může být sporná. Já to nerozporuji. Myslím si, že zákon jednoznačně v tomto ustanovení říká, že to, co má být šetřeno především, je právo na shromažďování. Takže bych neviděl problém v tom textu.
Děkuji, pane poslanče.
Zakazují se demonstrace, které nejsou svolány za účelem připomínky daného svátku na konkrétním místě. Jinými slovy je tím řečeno: buď budete v těchto dnech povinně jásat, nebo máte smůlu. Neustále se zde mluví o svobodě. Ještě bych rád připomněl, co jsme navrhli my do tohoto zákona za dva pozměňovací návrhy. Ale kdyby ano, tak není v moci pořadatelů takového člověka ochránit, pokud se neakredituje. Kdyby se akreditoval, tak samozřejmě zodpovídáme za jeho ochranu. Je to stejné, jako když půjde na zápas Baník Ostrava, stoupne si do kotle a pak se bude divit a bude požadovat na pořadateli náhradu škody za rozbitý fotoaparát nebo za to, že mu ho někdo polije pivem. Důvod je také jednoduchý. Vyhneme se pak spekulacím o tom, co se na dané demonstraci dělo, nebo nedělo. Tímto bych vás velmi rád požádal o podporu.
Děkuji za slovo. Já si ho v mnohém vážím, ale tento pozměňovací návrh nepodpořím a doporučuji celému našemu klubu tento pozměňovací návrh nepodpořit. Byla tady už řeč o svobodě, tu opakovat, zdůrazňovat nechci. Myslím, že v tom máme jasno. Jak bychom řešili ty?
Taky děkuji.
Ze zprávy šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů cituji: "Vyhodnocením spisového materiálu bylo zjištěno, že během demonstrace došlo pouze ke slovnímu kontaktu neznámého muže s pracovníky přenosového vozu Českého rozhlasu, k žádnému fyzickému napadení mezi zúčastněnými osobami nedošlo. Neznámou osobou byl sice vypnut hlavní vypínač elektrocentrály, která byla umístěna mimo vozidlo, následkem čehož došlo k jejímu odpojení, avšak tímto jednáním nebyl narušen ani ohrožen průběh živého vysílání redaktora Českého rozhlasu.
Myslím, že to je opravdu přestupek, který je potenciálně velmi zneužitelný vůči občanům dožadujícím se svých práv na nějakém úřadě.
Je to maličkost, ale pokud je v názvu zákona "o některých přestupcích", tak ve mně i v mnoha jiných lidech to může evokovat domněnku, proč máme zákon jen o některých přestupcích.
O tom, zda budeme opakovat druhé čtení, rozhodneme zcela jistě hlasováním. Další přihlášky do rozpravy nejsou, tak teď ji opravdu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Nemá zájem. Všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci. Kdo je proti? Procedura tedy byla přijata. A přistoupíme k hlasování. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bendy na to, abychom opakovali druhé čtení tohoto zákona. Kdo je proti?